Druhým důvodem bylo to, že jste chtěli potopit vlajkovou loď ANO, a i to se vám nepochybně dnes podaří. Co tím ale vlastně říkáme? Vy jste vlastní benefity dali nad to, co chtějí ti podnikatelé. A vy musíte vědět, jak to je. Proč je tedy máme? Proč máme tripartity? Proč s nimi jednáme kvůli všem možným opatřením, která se projednávají ve prospěch či neprospěch podnikatelů, když nedáme na jejich názor? Já bych bral, kdyby z těch sedmi největších to bylo půl na půl, ale ze sedmi největších to bylo tak, že všechny jednoznačně řekly, že to chtějí zachovat. Vy nereflektujete názor těch, kterých se to týká, a naopak berete si jako beranidlo část podnikatelské sféry, ale naprosto minoritní, která říká: nám se to nelíbí. Protože se ten systém osvědčil. Nebyl bez chyb, ale osvědčil se. Nepochybně podnikatelé začnou přecházet do šedé zóny. Tím spíše, že vláda hodila zejména živnostníky přes palubu, ale i menší podnikatele v rámci energetické podpory. Oni nepochybně udělají to, že v tuto chvíli si začnou optimalizovat svoje výsledky z mnoha a mnoha důvodů, prostě nedaří se jim dnes dobře a toto bude jeden z nástrojů, který nepochybně využijí. Už nyní začíná to, že se začíná platit méně kartami. To přece musíte vidět. V lepším případě to doporučí, v horším případě přestávají brát hotovost (?). Máme tady luxusní restaurace, která je pod Rudolfinem, a tahle luxusní restaurace, kde se platí tisícové částky za pokrmy, tak nebere v centru Prahy karty! A vrchol všeho je to, že si na té lodi pořídila bankomat, aby těm překvapeným cizincům, kteří tam přijdou, řekla ne, tady karty nebereme, běžte si to vybrat. Je to úplně jednoduché. Nevím, pane ministře nebo členové vlády, jestli jste byli někdy v tržnici SAPA nebo jestli tam chodíte dokonce pravidelně. Oni za nás najeli na EET. My jsme tam byli několikrát. A byli docela, musím říci, fajn, rozjeli to. Fakt tam nakoupíte všechno na takzvaný živnostenský list, to znamená, prokážete, že jste podnikatelem, úplně bez problémů. Víte, jaký je tam rozdíl cenový? A v pořádku, každý si může podnikat, jak chce. Toto je výsledek vaší vlády. Stát přijde o 14 miliard korun. A pokud tvrdíte, že to tak není, tak prosím předložte analýzu, že to tak není, na papíře, že to není 14, ale třeba 10 nebo 8 miliard. Ale v každém případě v současné době, kdy potřebujeme každou miliardu - a já vás chápu, že ji potřebujete, když se ruší celá řada věcí, kdy se šetří, kde se šetřit dá - tak se odmítne 14 miliard korun navzdory tomu, že to ti podnikatelé chtějí. V každém případě totálně rozhodíte trh v současné době. Házíte bohužel přes palubu ty, kteří uvěřili, že stát bude férovým rozhodčím. Nestalo se tak, za což se omlouváme, protože i my jsme byli u toho, když jsme to zaváděli. Má to ještě další rozměr a to je rozměr digitalizace, která byla dost často skloňována v rámci vaší předvolební rétoriky, v rámci vašeho programového prohlášení. Podívejme se na realitu všedních dnů po roce vládnutí. Shodili jste rychlejší zavádění datových schránek. Co jste udělali ve vztahu digitalizace, nebo k digitalizaci vztahů mezi státem a podnikatelem na Ministerstvu průmyslu a obchodu? Byla tam rozjeta celá řada projektů. Měli jsme na to nastartováno. Jeden z nejlepších lidí v oblasti digitalizace v České republice, bývalý vládní zmocněnec, který zde zavedl celou řadu nástrojů a byl velmi respektován odbornou veřejností, vám odchází - pan Dzurilla. A kdo zde zůstává? Pirátští podivíni, rozkutálení po všech ministerstvech, jejichž největším předpokladem pro digitalizaci státu je to, že skvěle brouzdají po sociálních sítích. Tak to je výsledek vaší digitalizace! Nicméně pojďme k závěru.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil za hnutí SPD ke zrušení elektronické evidence tržeb. Já jsem byl u zavádění elektronické evidence tržeb od začátku. Od začátku to SPD blokovalo, hlasovalo proti, nechtěli jsme zavádět elektronickou evidenci tržeb, přestože je pro nás naprosto jasné, že daně se platit mají. Ale jsme přesvědčeni o tom, že v tomto případě je daleko jednodušší platit paušální daň hlavně u drobných a středních podnikatelů než zavádět EET. Paušální daň totiž znamená, že nepotřebujete žádné úředníky, žádnou administrativu na to, abyste to administrovali na finančních úřadech, nepotřebujete nikoho, kdo by to kontroloval, a nepotřebujete složité systémy, přes které by se paušální daň platila. Je to daleko jednodušší prostředek, jak se dostat k penězům od podnikatelů. A bohužel každý stát, a Česká republika není výjimkou, má jenom jeden jediný příjem a to jsou daně občanů a daně firem, a měla by proto poskytovat lidem a firmám servis, a ne přicházet s něčím, co by jim dávalo řekněme klacky pod nohy nebo další překážky pod nohy v tom jejich podnikání. Vzpomeňte si, byl to covid, to byla absolutní katastrofa pro drobné a střední živnostníky. Dál to byly různé další překážky z hlediska administrativy, kdy na ty malé nebo na ty nejmenší živnostníky se kladly poměrně velké administrativní nároky. A největším problémem byl opravdu ten covid. Já jsem byl u toho od začátku a také si pamatuji, když byl například ministrem financí ještě pan Pilný a v České televizi říkal, že se vybere 20 miliard z elektronické evidence tržeb. A to je samozřejmě jedna strana mince. To je jedna strana mince. A ta druhá strana mince samozřejmě je to, kolik těch malých a středních živnostníků muselo skončit, ukončit svoje podnikání. A nejenom to, že přestali platit daně a pojištění do státního rozpočtu, ale také to, kolik jich odešlo na sociální dávky, kde naopak ten státní rozpočet musel vynaložit finanční prostředky na to, aby je sanoval. Takže ono to není tak úplně jednoduché. Takže jaký byl ten výsledek? Myslím, že jsem řekl ty základní argumenty, proč jsme vždy, i v minulém volebním období, jako hnutí SPD hlasovali proti zavádění elektronické evidence tržeb a proč dnes budeme, tak jak jsme avizovali, hlasovat pro její zrušení. Takže jak už jsem řekl, hnutí SPD bude dnes hlasovat pro zrušení elektronické evidence tržeb a na tom se nic nemění.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Hned první věta projevu a hned první nepravda. A takhle to pokračovalo celé. Když se podíváte jenom na ten drobný výsek programového prohlášení vlády, ne na celé, ale jenom na ten drobný výsek, na ten oddíl, který se jmenuje Podpora zaměstnanců a podnikání, tak jsou tam další body. Takže skutečně první věta projevu, je to jediný bod, tak první věta hned první nepravda. Tady bylo řečeno z vašich úst, že je to základní digitální nástroj pro zjednodušení komunikace s podnikateli a slouží pro narovnávání podnikatelského prostředí. Ta slova od vás slyšíme od začátku, že je to nástroj pro narovnávání podnikatelského prostředí, a my vám opakovaně říkáme, že to tak není. Vy jste digitální nástroj využili čistě jako nástroj kontroly a restrikce jednotlivých podnikatelů. Proč my říkáme, že jste tady vytvořili atmosféru preventivní nedůvěry státu vůči podnikatelům? Jak taková pokuta narovnává podnikatelské prostředí? Vy jste dávali pokuty třeba i za absolutní absurditu - za souhrnnou účtenku za útratu stolu. Jak ten podnikatel obcházel daňové povinnosti placení daní? Jak pokuta, která byla za vydání souhrnné účtenky, jak narovnávala podnikatelské prostředí? Čistě nástroj kontroly a restrikce. Mimochodem, pro vás a pro veřejnost - víte kolik bylo kontrol za těch dva a půl roku, různých kontrolních nákupů? Ty kontroly kontrolovaly, nejen zda byla vydána účtenka, ale právě i tyto další nesmyslné věci.
Budeme pokračovat s přednostními právy. Další v pořadí vystoupí pan místopředseda Karel Havlíček. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.
Troufám si tvrdit, že mám určitou možnost to posoudit ze všech úhlů pohledu, nejenom toho politického, ale pochopitelně i toho podnikatelského, s ohledem na všechny plusy, ale i minusy, které EET přivedlo. Nejdříve co přineslo EET. Nepochybně přineslo stejné podmínky pro všechny. Rozumíme si, symbolický konec devadesátek. Neříkám to pejorativně proti tomu, že tehdy to bylo úplně všechno zásadně špatně. Byla to mimořádná doba, devadesáté roky. To, že se celá řada věcí skutečně dělala v šedé ekonomice, tak do značné míry bylo trošku přehlíženo. Ale on to nebyl jenom férový vztah mezi podnikateli. To si myslím, že je fér, a osvědčilo se to v těchto letech. Stát vybíral každý rok nemalé částky. To není malá částka. Určitým bonusem navíc nepochybně bylo to, že firmy měly určitý interní nástroj kontroly vůči svým zaměstnancům. Ale v každém případě jsme se zařadili mezi 17 zemí, které zavedly v určité formě elektronizaci tržeb v Evropě, v Evropské unii. A taky tehdy proto to podpořila celá řada svazů, asociací, komor. Zjednodušeně řečeno, za dobu hnutí ANO ve vládě každý rok přibývalo 15 000 živnostníků. Ale když se podíváme do většího detailu, tak i živnostníci v té takzvané toxické oblasti, kde se říkalo, že jich bude nejvíce odcházet, což bylo pohostinství, restaurace, malé hospůdky a tak dále, tak když jsme si to vyhodnotili, tak končilo každý rok přibližně 10 % živnostníků do doby EET. A víte, kolik to bylo od té doby? Ano, je to obor, kde je velká dynamika úbytku a zase nových podnikatelů. Takže nestalo se vůbec nic ani v této oblasti. Nenaplnilo se ani to, že se řeklo, že malé firmy technicky nezvládnou přechod na EET. Na druhou stranu buďme objektivní. Ne všechno se podařilo v rámci EET a možná i to je důvodem, proč se to dneska ruší. Měli jsme více provázat EET se službami a požadavky státu. Mohlo se díky tomu jít ještě dále, a to že se mělo zjednodušit firmám vykazování dalších a dalších dokumentů a tak dále. Zjednodušeně řečeno, provázat to s informačními systémy firem a tak dále, tak aby firmy cítily, že EET není jenom nástroj pro zjednodušení komunikace se státem ve smyslu toho, že stát něco požaduje, ale ve smyslu toho, že i těm firmám se uleví. Za další, neshodli jsme se úplně všichni, jak by se to dále mělo vyvíjet ve smyslu zavádění pro další skupiny podnikatelů. Chápal jsem na jednu stranu, proč to chtějí ti obchodníci a hostinští. No a poté jsme to museli přerušit v době covidu, což samozřejmě nepomohlo EET. Takže covid nám svázal ruce v tom, abychom v tom nepokračovali. Vy jste mohli, pane ministře a členové vlády, vylepšit ten systém, vy jste ho mohli rozšířit. Vy jste mohli do značné míry i říct, co se nám třeba nepovedlo, a politicky toho šikovně využít. Mohli jste motivovat více k tomu, aby se využíval tento moderní nástroj. Respektive udělali jste.
To vůbec fakt nedává žádný smysl.
Děkuji za slovo. To, že jim podíl z této daně v tuto chvíli berete, je absolutní nonsens. Je to nesystémový a nespravedlivý precedens.

Copak vy si neuvědomujete, že i zastropované energie nás města stojí násobně více než před rokem?

Zvyšují se náklady na provoz sportovišť. Významně rostou náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.

Pardon, opravdu musíme dodržovat čas ve faktických poznámkách.
i jejichž daně jdou na příjmy těchto obcí a měst, vysvětlovala jsem to tady, tak jsme to museli kompenzovat. Teď vlastně to není vůbec nutné, teď se to má všechno nechat jenom státu. Rozdíl je pouze v tom, že tehdy jste byli v opozici a teď jste v koalici.
Na mě tady trochu dýchla osmdesátá, možná sedmdesátá léta, když on řekl: my hodní politici rozhodneme, že zlí bankéři budou platit, aby se ty peníze rozdělily mezi lidi.
Tak já bych řekla, že vy mluvíte o koze a já o voze. Myslím si, že ten titulek, který oni vyslali tou tiskovou zprávou, říká všechno: "Vyhlašuje vláda válečnou daní obcím válku?" A vy jste se v roce 2020 nějakým způsobem vyjadřovali, bojovali jste za ty starosty, bojovali jste za ty obce, a teď děláte pravý opak!
Já budu taky hovořit o svém předřečníkovi, ctěném panu poslanci Michálkovi, vaším prostřednictvím. Dopadne to tak, že obce, kraje a municipality budou mít méně prostředků právě na dofinancování sociálních služeb. Proč nebudou tedy zdaněny všechny banky? Není to třeba z toho důvodu, že ODS tam má úvěry?
My v této chvíli prohlasujeme naše společné stanovisko koaličními hlasy. Pokud se přidají opoziční, je to dobře, ale naše společné stanovisko, na čem jsme se shodli, prohlasujeme koaličními hlasy. Děkuji.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí Radek Vondráček. Děkuji. Já se ptám tedy, zda ještě někdo další se hlásíte do rozpravy: Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak, děkuji. Přečtu omluvu.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro stažení? Je to hlasování s pořadovým číslem 4, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti nikdo. Prosím. Děkuji. I tento návrh byl vyřazen z hlasování.
Proceduru jste obdrželi všichni jako 167. usnesení rozpočtového výboru. Poté pozměňovací návrh schválený výborem pod písmenem A, to je limit pro podávání daňového přiznání. A poté tedy zákon jako celek.
Ptám se, zda máte někdo návrh na úpravu nebo změnu hlasovací procedury? Hlasování s pořadovým číslem 8, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo.
Děkuji. Tak a nyní opravdu už pozměňovací návrhy.
Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
S návrhem nebyl vysloven souhlas.
A já musím za sebe říct, že si jich opravdu velmi, velmi vážím. Ale přece to není jenom o slovech, jestli jim vyjádříme nějakou úctu, ale je potřeba to nějakým způsobem přetavit i do jiných věcí. My jim nabízíme pořád tu možnost 5 let. V čem se lišíme, je, jak k tomu dojdeme. A to už je věc nějakého věcného názoru, nějakého politického názoru, ale rozhodně to není o tom, že bychom si těch záchranářů tím pádem méně vážili. Nikdy není úplně dobře, když začneme nějakým způsobem kastovat jakoukoliv společenskou nebo i profesní skupinu. Tak tolik ještě k té diskusi, která tady proběhla. A za mě bych vás rád požádal o podporu pozměňovacích návrhů, které jsme podávali i společně s kolegy. Toto iniciovala Národní rada osob se zdravotním postižením, ale i další skupiny pacientů, a myslím si, že je to korektní, aby tam nebyla diskriminace. Takže těmito pozměňovacími návrhy bychom tu diskriminaci měli odstranit.
My jim to v našem pozměňovacím návrhu dáváme nebo chceme dát zaslouženě dřív, to je ten rozdíl. Ale on není malý. Ale já pořád říkám: Jsme v systému IZS a jediná složka nemáme vůbec, ale vůbec žádnou výhodu. Já vás znova prosím, pojďme udělat ten kompromis, pane ministře. My jsme slevili, pojďte slevit i vy.
Nyní je v obecné rozpravě ještě přihlášen písemně pan poslanec Mašek, následně s přednostním právem pan ministr a z místa se hlásila paní poslankyně Peštová. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jsem za to ráda. Neumím si představit, co by se tam dneska dělo. Ale jestli se zvládá energetická nebo možná i migrační krize, tak právě díky nim, a oni mají také zvýšené náklady. A dnes naopak slyšíme názory zástupců ze STAN, kteří mluví jinak, Starostové. Už je to nezajímá, už jsou tam, kde chtěli být, a boje si nechají zase, až budou v opozici. On mluvil o svém pozměňovacím návrhu, ale tam jsou další pozměňovací návrhy, které se týkají nebo je podali vládní poslanci, a ty diametrálně mění parametry jeho pozměňovacího návrhu.
Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Je to hazard, prosím vás, a neříkejme si, že není škodlivý.
Budu tedy předpokládat, že většina poslanců je ve svých kancelářích a že poslouchá.
Nyní se k faktické poznámce přihlásil pan poslanec Babka. Omlouvá se pan poslanec Ženíšek od 11 hodin do 14 hodin z pracovních důvodů. Pane poslanče, prosím, máte slovo.